Považovala jsem za rozumné a hlavně za slušné, abych ji se svým pohledem jako zpravodajky seznámila. Ráda bych také připomněla, že ze strany ODS, a o tom jsme tady před maličkou chviličkou hovořili, tu padl poměrně logický požadavek, aby byl při projednávání zákona přítomen ministr financí. Nevím, proč by mělo jít o obstrukční jednání. Vláda, nebo minimálně sociální demokraté chtějí posílat desítky miliardy korun na výstavbu a rekonstrukce státních bytů, a musíme se proto ptát, zda má stát tyto finanční prostředky k dispozici a zda je skutečně vynaloží v souladu s tím, co si do zákona nalinkovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak si jistě sami dobře pamatujete, o návrhu přerušit projednávání zákona do příchodu ministra financí se nakonec ani nehlasovalo. A nebyly. Důvodem byl fakt, že vládní poslanci včetně kolegů paní ministryně Marksové z ČSSD odešli domů.
Vzhledem k tomu, že nebyly načteny legislativně technické úpravy, tak o nich nebudeme hlasovat. To znamená, první hlasování bude o pozměňovacím návrhu evidovaném pod písmenem A. Jedná se o provádění výplaty důchodů prostřednictvím zařízení sociálních služeb klientům tam umístěným. Jedná se o ten rozsáhlý pozměňovací návrh pana poslance Běhounka spojený se zavedením tzv. elektronických neschopenek. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Zavadila spojený se zvýšením nemocenského. A poslední hlasování bude o návrhu zákona jako o celku.
Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k návrhu procedury. Pokud ne, tak o tom návrhu nechám hlasovat. Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 155, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Další prosím.
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Návrh přijat nebyl.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Zavadila zvyšující nemocenskou.
Je to hlasování číslo 48, přihlášeno je 158, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Je tomu tak? Rozumím, děkuji za stanovisko paní ministryně. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu zpravodaji a děkuji i paní ministryni. Budeme pokračovat bodem 257, což je Prosím pana ministra obrany a zpravodaje garančního výboru, kterým je výbor pro obranu, pana poslance Kádnera. Já se zeptám pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Návrh byl opakovaně a velmi podrobně diskutován na jednání výboru pro obranu a výsledkem je komplexní pozměňovací návrh, který jistě přispěje ke zkvalitnění předloženého materiálu. Rád bych tedy touto cestou poslancům výboru poděkoval. Věřím, že předložený návrh podpoříte. Děkuji za vaši pozornost.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo.
Pěkné dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Přečtu nejprve omluvy. To byly omluvy. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pane předsedo, děkuji, že jste se mě zastal. Ale už to bude krátké, slibuji. Jsou tam i další zjednodušení, zkrácení, zrychlení a také samozřejmě tím pádem zlevnění pro investory. Nesouhlasili jsme vlastně pouze s jedním pozměňovacím návrhem, který byl doporučen v rámci projednávání v hospodářském výboru.
Děkuji panu ministrovi.
Jak už bylo řečeno, tuto materii projednal výbor pro životní prostředí na svém 41. schůzi dne 22. března a přijal následující usnesení, které je víceméně standardní. Za čtvrté zmocňuje mě, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Toť z mé strany pro tuto chvíli vše.
To bylo stručné a jasné. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Josef Zahradník.
Pan ministr už zmínil některé věci, které posouvají ten zákon, který zabral tolik času v naší Sněmovně, který byl podroben tolika kritickým připomínkám a který také znamenal významné problémy pro naše stavebnictví.
Poprosím i své kolegy po pravici. Prosím, pan předseda Sklenák, máte slovo.
To je dost dobře možné. Pokud lhůtu nezkrátíme, tak to fakticky znamená hození tohoto zákona pod stůl.
Táži se tedy, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova.
To je logické. Proto to také trvalo tak dlouho, protože jsme opravdu velmi poctivě diskutovali s mnoha různými lidmi, s mnoha různými organizacemi. Vůbec to není vázáno nějakou potřebou v tom kterém kraji, v té které obci. Takže to vycházelo z jejich požadavků, z požadavků praxe. A zase, jestli se tato Sněmovna rozhodne, že takovou službu zavádět nechce, tak dejte pozměňovací návrh, o kterém se bude hlasovat, a když tak se vyjádříte, že tam prostě nebude. Ony prostě nejsou nijak ukotvené a my jsme je chtěli ukotvit. Hlasujte o pozměňovacím návrhu a odmítněte to. Jak říkám, musíte se prostě v nějakém bodě rozhodnout, když máte názory z úplně opačných konců.
Já vám také děkuji.
Já už tentokrát budu opravdu velmi stručná. Nechci tady rozebírat financování zdravotní péče, měli jsme to teď na sociálním i zdravotním výboru. Ministerstvo to vědělo, přesto to tam ponechalo. Chtěla bych, pane předsedající, abychom o tom dali hlasovat. Máme vše, děkuji za spolupráci.
Ještě jednou přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, eviduji žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Kdo je proti návrhu?
Druhý návrh, načtený panem poslancem Běhounkem, je z legislativně technických důvodů ještě daleko spornější. Tento návrh totiž bez jakéhokoliv připomínkového řízení zavádí takzvaný resortní portál práce a sociálních věcí spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, který má být součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. V takové docela závažné věci, vážené kolegyně a kolegové, bychom skutečně měli postupovat velmi zodpovědně.
Děkuji, pane zpravodaji.
Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v diskusi reagoval na slova pana zpravodaje, abych na to položil trošku jiný úhel pohledu. Ten spor, jestli ano, nebo ne, už probíhá několik let. V podstatě na dobrovolné bázi už funguje, takže je vyzkoušen a nikdo nemusí horovat, jestli to bude, nebo nebude fungovat. Jde jenom o politické rozhodnutí, jestli chceme, či nechceme i v této oblasti nastolit lepší přehled a lepší pořádek.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Maxová s faktickou poznámkou.
Já bych jenom krátce podpořila pozměňující návrh paní poslankyně Šánové, protože si myslím, že je hodně smysluplný. Dále bych chtěla říci, že my jsme samozřejmě problematiku dlouhodobě nemocných probírali intenzivně i na koaliční radě.
Ještě se omlouvá pan poslanec Laudát, a to od 9.30 do 12 hodin z osobních důvodů. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.
Je uvedeno, že rozpočtový dopad - tyto částky zde byly již sděleny. Já jsem přesvědčena, že bude mnohem větší a nelze tomuto plně důvěřovat. Nicméně navržený způsob financování bude z hlediska Ministerstva financí velice nepřehledný, bude velice obtížně zjistitelné, kolik finančních prostředků se vynakládá na sociálně-právní ochranu dětí. To je velká problematika, o které jsem již hovořila při financování sociálních služeb. Takovéto tvrzení popírá podstatu sociálně-právní ochrany dětí, neboť orgán sociálně-právní ochrany dětí musí být o dítěti ohroženém umístěním mimo rodinu informován mnohem dříve a s rodinou dítěte pracovat. Navrhovaná úprava zužuje sociálně-právní ochranu dětí na pouhou terciární prevenci, tedy odebrání dítěte. Dále ještě z orgánů sociálně-právní ochrany dětí chodí další a další připomínky. Děkuji za slovo.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové. Na úvod mého vystoupení mi dovolte pár čísel. Mně to nedá se nezeptat, vážená paní ministryně, proč. Neptám se na to, proč je zde předložena novela zákona o sociálních službách. O její potřebnosti nepochybuji ani na okamžik. Tyto připomínky komplikovaly již projednávání na vládě a zcela jistě budou komplikovat i projednávání zde ve Sněmovně. Také dobře vím, že není jednoduché ve velmi široké problematice, kterou zákon o sociálních službách zahrnuje a která ovlivňuje řadu zájmových skupin, najít přijatelný kompromis. Ale přesto se znovu musím zeptat - proč? Možná se odpověď na to, proč až dnes projednáváme zásadní zákonnou normu pro sociální systém v České republice, nedozvíme. Poslanecký klub KDU-ČSL za těchto okolností dlouho diskutoval nad tím, jak se k předložené novele postavit. Dobře si uvědomujeme, že na některé potřebné změny veřejnost i zaměstnanci v sociálních službách už dlouho čekají, ale na druhé straně je naší povinností přistoupit zodpovědně k této normě jako k celku. Očekáváme ale ve výborech velmi složitou diskusi a nutnou revizi některých ustanovení. Mohl bych tady velmi obšírně hovořit o problematikách, o kterých se zde zmínili již předřečníci. Na závěr mi dovolte, paní ministryně, jeden návrh. Zvažte urychlenou přípravu komplexního pozměňovacího návrhu, kterým vypustíte ty nejproblematičtější pasáže, a zkuste upravit ty, které upravit lze. Tak zvýšíte šanci na to, že se alespoň ty nejpotřebnější změny podaří ještě v tomto volebním období schválit. V tomto ohledu také varuji před návrhy na zkrácení lhůt, protože by to byl velmi riskantní krok. Milé dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. S přednostním právem pan poslanec Sklenák.
Ono je to tady vyčísleno, do jaké výše může dlužit. Ale já bych chtěl říct jednu věc: víte, největší pořádek vznikl v okamžiku, kdy ti, co nám dlužili peníze, ztratili nárok na cokoliv. A pokud nezaplatili a neosvědčili se ve zkušební době, tak od té obce nic nedostali. Funguje to opravdu stoprocentně i u těch problematických, řekl bych, menšin, o kterých se tady nahlas někdy bojíme mluvit. Musíme být důslední. Pak vám tam stojí fronta na radnici a jeden říká: Pepa Novák to od vás dostal, proč to nedostanu já? A také vám dlužil peníze. Možná závěrem k tomu, co tady říkám. To mi připadá velmi úsměvné. Ono to opravdu není tak jednoduchý problém.
Eviduji jeho návrh na zamítnutí v prvém čtení. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Na prvním místě chci říct směrem k paní ministryni, že některá její vyjádření nejsou úplně šťastná, protože by bylo dobré, aby lépe sledovala, co říkám, byla v přímém rozporu s tím, co říkám. To jsou otázky, které já si kladu. Osobně mám tedy velké dilema, zda budu schopen tento zákon podpořit v případě, že bude do budoucna znevýhodňovat seniory, samoživitelky a rodiny s více dětmi. To jsou mé otázky k tomuto bodu.
Do novely jsou zařazeny i hospice, které se mají stát oficiální sociální službou, kdy léčebná část bude nadále hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V zákoně je zařazena proto, aby se i do legislativy promítla realita dnešní podoby sociálních služeb. Ministerstvo práce tak chce podpořit pečující rodiny i služby v terénu. Lidem v ústavech a domovech pro seniory by se částka ale nezměnila. Zákonná úprava by v žádném případě neměla takzvaně motivovat nemocné k neléčení se, což ale tato úprava fakticky činí. Domovy pro děti v nouzi by nově měly patřit mezi sociální služby. V důvodové zprávě se tvrdí, že se nejedná o zavedení nového druhu sociální služby, ale o pouhou legislativně technickou úpravu. Vzhledem k sílícím tendencím zasáhnout do stávajícího systému ochrany ohrožených dětí to považuji za záměr, jak krátce před koncem volebního období zahájit převod dětských domovů do gesce Ministerstva práce asociálních věcí. Transformace zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy na pouhé poskytovatele sociálních služeb by přinesla značná rizika a mohla by vést k omezení odborné pomoci dětem, které se ocitnou v nouzi. Tady nejde jen o výchovu, ale je to i vzdělávání a socializace. Ve výčtu novelou navrhovaných změn by se dalo dále pokračovat. Tato novela z dílny MPSV je jako myšlenka dobrá, ale jako u řady jiných zákonů zůstává a vzhledem k termínu jejího předložení zřejmě i nadále zůstane jen u té myšlenky. O sociálně slabé a nemocné by se měl postarat stát. Charita a komerční soukromé aktivity mohou být vhodným doplňkem, ale nesmí být základem péče. Naskýtá se proto otázka, zda za pozdním předložením se spíše neskrývá úmysl předkladatelů tímto způsobem zákon, který nemá plnou koaliční podporu, zablokovat a moci se tvářit, že to vlastně moc chceme, ale ti poslanci z opozičních stran nám to nechtějí schválit. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám o vystoupení řádně přihlášenou paní poslankyni Chalánkovou, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ale více je tam toho, co považuji za špatné. K nejdůležitějším věcem patří: Mělo dojít k výraznému snížení druhů služeb. Nové základní činnosti, které jsou ukládány některým sociálním službám. Původně měly být rozděleny základní činnosti na povinné a volitelné, nakonec jsou všechny přidávány na povinné, kdy zejména pastorační a duchovní péče je z tohoto pohledu velmi problematická. Navíc není zřejmé, jestli duchovního každé církve, ke které se případně klient přihlásí. Přestože lze souhlasit s potřebou výslovné právní úpravy, tak se nelze ztotožnit s navrhovanou změnou, neboť tato neřeší hospicovou péči komplexně a systémově. Například hospic na Svatém Kopečku u Olomouce by v návaznosti na konstrukci úhrady přišel o minimálně milion korun ročně z úhrad od klientů, uživatelů. Navíc není řešena ani povinnost přeregistrovat odlehčovací služby, které nyní hospice často mají zaregistrovány na tento nový druh služby. Je tak možné, že hospice budou dále zaregistrovány jako zdravotnická zařízení a současně poskytovatel sociální služby odlehčovací a jiné budou mít jinou registraci. Stále nelze souhlasit se změnou, která spočívá v převedení služeb z režimu zákona o sociálně-právní ochraně dětí do sociálních služeb. K tomu se ještě podrobněji vyjádřím. Do registrace se přidává nová informace - nepříznivá sociální situace. Lze souhlasit s tím, že je potřeba zpřehlednit registr sociálních služeb pro zájemce o služby, ale to je v mnohém pouze technická záležitost stávajícího informačním systému, který je uživatelsky nepřívětivý. Pokud nedojde ke komplexnější úpravě toho, jak mají být služby registrovány, tak tato nová kategorie registr ještě více znepřehlední. Pověřené obecní úřady nemají žádné nástroje k tomu, aby ověřovaly využití kapacit, budou jenom zatěžovat poskytovatele sociálních služeb.
To víme a ukázalo se to i v některých jiných případech právě na novelách zákona o sociálních službách. Takže děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Dorazila další omluva. Dnes od 17 a 21 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Michal Kučera. Nyní s přednostním právem paní zpravodajka Hnyková.
Mně se chce říci: Milá paní ministryně, je to obrovská škoda - vaším prostřednictvím tedy, pane předsedající - je to obrovská škoda, že se ta příležitost nevyužila. Nakonec to bylo tedy schválené jako vládní návrh. Já si teď myslím, že to bohužel nelze napravit komplexním pozměňovacím návrhem a za situace, že by bylo spácháno, byť s dobrým úmyslem, více škody než užitku tím, že systém, který má řadu vad a některé z nich samozřejmě napravuje ten vládní návrh, by ale mohly být vytvořeny chyby nové. Navrhuji tedy, abychom zvážili vrácení k přepracování.
Také vám děkuji.

Pouze ulevuje zdravotním pojišťovnám od kontraktační povinnosti a přenáší financování zdravotní péče do systému sociálních služeb.

S tím lze souhlasit.